A teď neútočím na nikoho. Ale ono se stalo. Ta situace se násobně zhoršila. To je potřeba si říct. Takže je jasné, že všichni víme, že ten stav je špatně. Samozřejmě musím říct, že já chci změnu. Chci, aby to fungovalo lépe. A když se má pospíchat, tak pomalu. Protože všechna uspěchaná rozhodnutí se nám vrátí jako bumerang. My jsme ta vláda těch sebevrahů. My uděláme tu legislativní smršť. A jak to dopadlo? A tehdy tady byla opravdu velká debata o tom, zda má Česká republika nadále historicky používat ten smíšený model veřejné správy, či nikoli. To prostě tak bylo v té době. A zvítězily, řekl bych, i racionální názory, že vlastně budování nových státních paralelních úřadů, že by to stálo asi víc peněz a ten efekt by možná nebyl takový. Ale oni si to dovolili, mají to tak. A u nás prostě zůstal smíšený model. A mě fakt strašně rozčiluje, když někdo říká, že ty samosprávy jsou strašné, že to nezvládnou. Ten stavební úřad vykonává přece službu pro stát i v tom smíšeném modelu. Už známe spoustu případů, kdy to vyšlo na povrch a byly z toho těžké represe, překračování pravomocí veřejných činitelů a podobně.
No a to je přece naše ambice. Stavební předpisy nebudou stejné pro všechny. Bude ale stejný základ. Na tom nelze nic zpochybnit. Na druhou stranu ale v oblasti územního plánování my posilujeme roli samospráv. Nic se stavět nebude. Žádný dům, prostě technické přesunutí. Já jsem předpokládal, že budeme řešit zákon. Čili pokud je něco v rozporu s územním plánem, nelze tedy vydat povolení. Další docela dobrá otázka byla, nebo návrh, nebo námět, praktická - vadná žádost. Jinak informace pochopitelně nemám ze sebe. Mohl. Určitě dává smysl diskutovat o systémové podjatosti. Paní poslankyně Kovářová prostřednictvím pana předsedajícího. Tady nejde ani přece o to z židle na židli. Tady jsem myslel, že jde o to, že jde o práci, která by měla být pod nějakým profesionálním vedením a jednotným metodickým vedením. A ještě pokračuji vůči paní poslankyni Kovářové prostřednictvím pana předsedajícího. Stát ve svém územním plánování může měnit územní plány obce, což může už dnes, pokud mám správné informace, a já myslím, že to je správné, pokud jde o zájem státu. A u pana poslance Juránka prostřednictvím pana předsedajícího, 8 tisíc bylo připomínek. To se diskutovalo na vládě. Nicméně připomínky Ministerstva vnitra byly vypořádány.
Ani sebelepší stavební úřad vám nevyřeší nesouhlas s územním plánem. Prostě pokud je ten projekt navržen tak, že tam nemá co dělat, tak to není o tom, jak dlouhé je řízení. Je spíš otázkou na toho úředníka, proč to řízení vůbec je delší, než to, že to dočte do toho, že na poli chtějí stavět barák, nebo jak tam k tomu nesouladu dochází. Takovéto případy asi nevyřešíme jiným úřadem. Samozřejmě další problém jsou účastníci řízení, dědická řízení. To je zase problém, který asi těžko vyřešíme. To znamená, že je postavila jinak než v souladu s předpisy nebo v souladu s tím, na co dostala stavební povolení. Příkladem může být dálnice D0, silniční okruh kolem Prahy, kde jednoduše nerespektoval hlukové limity. Opět to asi těžko může být chyba stavebního zákona, stavebního úřadu nebo tak. Což je mimochodem odpověď na to, proč trvají dlouho soudy. To, že my jako stát nerespektujeme zákony této země, opravdu nejde řešit jejich bezhlavým měněním, ale musíme se podívat na to, co je špatně. To opravdu není špatně. Další problematika stavebního práva je například bezbariérovost. Nemáme žádný dotčený úřad na rozdíl třeba od Švédska, který by byl součástí stavebního řízení a kontroloval dodržování bezbariérovosti. Dalším obdobným problémem je třeba problematika černých staveb, ale o těch já tady hovořit nebudu. Já bych primárně chtěl hovořit o samosprávách. Ministerstvo pro místní rozvoj v tom předkladu ignoruje samosprávy. Přitom ve světě, v Dánsku, Německu, Rakousku je trend zcela opačný. To, jestli tam budou vysoké baráky, jestli budou rozlehlé baráky, jak se to bude stavět, to opravdu nejde řešit centrálně a občané nejsou zvědaví na to, jak se tady v Praze rozhodne o tom, jak bude vypadat barák v jejich sousedství. A to mě přivádí k té nejhorší části, a to jsou městské stavební předpisy, které jsou zcela vypuštěny. My máme stavební předpisy, které prostě hovoří o tom, jak stavět vesnice anebo jak stavět města, z minulého režimu. Mě by opravdu zajímalo, proč se městské stavební předpisy vypouštějí. Vždyť umožňují městu efektivně reagovat na své specifické problémy. Kdo to nikdy neviděl, tak to je toto. To je také důležité.
V něm Poslanecká sněmovna stanovila v bodě 3, že příslušní členové vlády se zúčastní projednávání jednotlivých bodů pořadu podle své působnosti. Myslím si, že to je záležitost, kterou není možné zhojit v tomto zásadním případě z materiálního hlediska pouze poukazem na to, že vláda pověří jiného člena vlády. To bych chápal, ale nikoliv za současné situace, kdy tady máme koronavirovou krizi.
Já vám také děkuji a zazněl procedurální návrh, o kterém nechám bezprostředně hlasovat. Ptám se, kdo je pro.
Vláda může pověřit kteréhokoli ministra a zde pověřila mne. Nikoliv jenom s ohledem na průmysl a dopravu, ale s ohledem na to, že jsem současně místopředsedou vlády pro hospodářství. Jednoznačně do této gesce spadá průmysl, doprava i místní rozvoj. A ještě jedna technická poznámka. S ohledem na indispozici paní ministryně Dostálové je zde dnes v sále přítomna paní náměstkyně Pavlová, která stála u celého zákona v podstatě po celou jeho dobu a je připravena případně doplnit odborně jakoukoli diskusi, která zde bude.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Kdo je proti?
Dobrý den, dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Navážu na úvodní slova pana ministra. Ten zákon 416 už v některých momentech zasahoval právě do stavebního řádu. Nechci použít slovo, že byl jakýmsi předkrmem, ale byl přípravou právě tady na tu velkou rekodifikaci zákona stavebního. A já povím i trochu svůj osobní postřeh jako zpravodaj. A zkrátka nezafungovalo to asi tak, jak jsme si představovali. I proto je nutná tady ta velká změna. Mimochodem, když jsem se díval do historických podkladů, tak kolegyně Šlechtová ještě v září 2017 před volbami připravila už do vlády materiál, který se jmenoval Stavební zákon - základní teze rekodifikace. Je to věc, o které minimálně už tři roky ti z nás, kteří se touto problematikou zabývají, tak už tři roky o ní diskutujeme. Já určitě nechci řešit, jestli došlo nebo nedošlo k porušení procesů, pravidel Legislativní rady vlády. O investory. Hledáme řešení, které zkrátka pomůže lidem, pomůže investorům a těm, kteří chtějí něco udělat, vybudovat. Ale to je přece lichý argument. Řada z nás působí v zastupitelstvech, i já, ať už obcí, nebo krajů. Ať už v roli koaliční, nebo opoziční. Mezi vámi je řada starostů. Takže si myslím, že ta linka, i ta odborná linka z praxe je mezi vámi, je mezi námi a jsme schopni to tady řešit a diskutovat o těch věcech. Tak jak tu situaci vnímám já, máme tři typy stavebníků. Máme řadové občany, máme veřejný sektor, ať už to jsou municipality, ať už to jsou obce, nebo kraje, opět mohu mluvit ze své osobní zkušenosti. Jsou to i velcí investoři, jako je Správa železnic nebo Ředitelství silnic a dálnic.
Děkuji.
Fikce souhlasu - tam je zásadní rozdíl mezi fikcí souhlasu pro veřejnou správu, respektive pro státní investory ve chvíli, kdy tam jsou pod veřejnou kontrolou ty instituce, to znamená, tam se dá, řekněme, na politické úrovni ovlivnit, co se tedy bude stavět a co se nebude stavět, takže veřejnost má nějakou kontrolu nad tím, která dálnice se postaví a která ne. A to je otázka, co budete dělat, když vám ty krajské úřady neposkytnou ty kanceláře, kde teď sedí ti úředníci. Protože teď jsou to zaměstnanci krajských úřadů, mají tam svoje nadřízené. Takže co budete dělat, pokud vám je nepronajmou.
Já o tomto procedurálním návrhu nechám hlasovat bezprostředně. V tuto chvíli v rozpravě nemám nikoho dalšího přihlášeného. Pan poslanec Ferjenčík. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Ferjenčíka o přerušení tohoto bodu do pátku 13. listopadu. Končím obecnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany pana ministra?
Děkuji.
Řízení jsme si předali správně, pan poslanec Feri požádal o hlasování neprodleně. Návrh byl zamítnut. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Garanční výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Máme tady šest faktických poznámek. První je pan...
Ale většinu dotazů, které odpověděl, byly dotazy spíše formálního typu na proces. A proces je důležitý pro vstup zákona do Sněmovny. Druhá věc, co mě tady překvapilo, že Hospodářská komora má samozřejmě možnost připomínkovat, je to zřizované připomínkové místo, ale rozhodně nemá zákonodárnou iniciativu. Tak si jenom nepleťme ty role, které v tom procesu zákonů ve Sněmovně hrají patřičné orgány, je to Sněmovna, je to Senát, jsou to kraje, kdo má zákonodárnou iniciativu. Nejsou to nějací lidé, co nám nosí notičky a dopisy.
Děkuji.
Předtím, než se budete povyšovat nad poslance a vysmívat se erudici nebo kvalitě jejich dotazů, tak si uvědomte, kde sedíte. Jak si můžete stěžovat, že ty dotazy jsou moc politické, že jsou moc obecné? To je to, co tady máme dělat. Vy jste přišel na první čtení a stěžujete si, že tady je první čtení.
Já ten procedurální návrh nechám hlasovat. Počkáme, samozřejmě. Prosím, máte slovo.
No tak pro pána krále, když si vezmete celý ten zákon, tak je to naprostá revoluce veřejné správy. O tom samozřejmě může být nějaká relevantní debata tady, ale já se domnívám, že nikoli v rámci stavebního zákona. To znamená, pokud máte zájem kontrolovat každý obrubník v České republice, tak bohužel to je přesně to, co tady tím návrhem předvádíte. A to bude mít dopady na obce a města. Mimochodem tím, že chcete rušit samostatné právní předpisy včetně Prahy, tak to je přesně to, co tady znehybní územní plánování na úrovni statutárních měst. To přece nedává vůbec žádnou logiku.
Děkuji. Co bude v něm, to bude bez vůle obce na území obce. Dále třeba vymezení zastavěného území. V současné době toto zastavěné území vymezuje rada nebo zastupitelstvo obce, nově to má dělat úřad územního plánování, tedy obecní nebo krajský úřad, tedy už ne zastupitelstvo. Stejně tak stavební uzávěry. Ty také už nemá rada nebo zastupitelstvo vyhlašovat, podobně také výjimky ze stavebních uzávěr, plánovací smlouvy. Tam dokonce spory mezi stranami má řešit Nejvyšší stavební úřad.
Nezbytným předpokladem i projevem takového zjednodušení a zefektivnění a zrychlení je vedle změn v regulaci procesní i hmotné též celková institucionální reforma na úrovni ústřední i územní, zahrnující rovněž zásadní změny organizace dotčené státní správy, jakož i revizi stávajícího smíšeného modelu výkonu státní správy na úseku stavebního práva. To vše právě za účelem zabezpečení efektivity, předvídatelnosti a rychlosti výkonu státní správy. Nové veřejné stavební právo proto musí být jednoznačné, jednoduché, srozumitelné, aplikovatelné, vymahatelné. Již před krizí, jejíž dopady zatím nedokážeme ani předjímat, špatně nastavený systém ohrožoval naši ekonomiku. Jak jsem již řekl, rekodifikace stavebního práva není a nesmí být kosmetickou změnou, musí být skutečnou a koncepční změnou, musí znamenat jedno razítko, jeden úřad, jedno úložiště, jeden výklad. A také povolení do 60 dnů a v případě přezkumu do jednoho roku, tedy více než desetinásobné zkrácení procesu od toho, jak reálně dnes funguje. Navíc novou strukturou stavebních úřadů, posílením jejich odborné kompetence, technického vybavení, sjednocením metodiky a rozhodování se zásadním způsobem sníží korupční potenciál v této oblasti, na který si Češi začasté stěžují. To, věřím, že stavebníci velice ocení. Stavební úřady dnes často lamentují nad neschopností stavebníků podat bezvadnou dokumentaci. Je nutné si přiznat, že v tak nepřehledném legislativním prostředí ale neleží vina na stavebníkovi, ale na neschopnosti sdělit jednoduše, jednoznačně a transparentně stavebníkovi, co a v jaké podobě od něj stát chce. A právě to je klíčová role stavebního úřadu. To je smyslem reformy - předvídatelnost, jednoduchost a transparentnost. Úřady se nijak nevzdálí lidem a mohou fakticky zůstat tam, kde jsou dnes. Stát si převezme vlastní zaměstnance přímo pod sebe. Již se nebudou muset bát toho, že jim někdo sáhne na peníze, pokud něco povolí, nebo naopak nepovolí. Jejich rozhodování bude založeno na právních předpisech a odborné kvalifikaci. Umožní jim samotným lépe povolovat jejich projekty, ať již infrastrukturní, nebo z různých dotačních titulů, což byl dosud zásadní problém. Musím zde zmínit i další významnou změnu, kterou rekodifikace přináší, a to koncentraci a apelaci v řízení. V rámci přezkumu tedy již nebude nadřízený úřad posílat stavebníka zpět k první instanci, ale rozhodne sám a to je samo o sobě velmi významnou úsporou času i finančních prostředků, které řízení vyžaduje. Pevně věřím, že se rekodifikace oblasti v dnešní době nestane zdrojem politických šarvátek.
Děkuji. Rád bych vyzval kolegy, kteří projevili v lavicích neklid, aby ho případně projevili faktickou poznámkou. Nyní s faktickými poznámkami pan poslanec Kupka, pan poslanec Čižinský a pan poslanec Výborný postupně.
Měl jsem chvíli pocit, že se tu pokládají základy nového náboženství, které se ale významně liší od skutečné reality a od toho, jak to na městech a obcích funguje, jak rozhodují úřady. Mimochodem, všichni přece dobře víme, že ten proces běží dobře tam, kde je funkční kontinuita. Postavit nový úřad je reálné riziko. Znamená to, že tímto způsobem ukážete záda všem samosprávám, které jste tu, prostřednictvím pana předsedajícího, tak trochu očerňoval, jako kdyby ten současný prostor byl plný korupce a jinak než korupčně se ve stavebních řízeních nejednalo?
Nyní pan poslanec Čižinský s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Výborný.
Ale to, co se děje, tak tady je navrhováno zmenšení vlivu samosprávy na územní plánování a to je to, co je na tom návrhu úplně nejhorší, protože bez dobrých územních plánů nebudeme mít dobrá města a obce, nebude dobrý rozvoj a bude skutečně jenom velký chaos, protože územní plánování a vliv samosprávy na něj je základním kamenem toho, aby se dobře žilo, dobře stavělo a aby nevznikaly ty konflikty, které se budou měsíce a roky soudit u soudů.
Děkuji, pardon.
Já jsem opravdu se nestačil divit, co tady z jeho úst zaznívalo. Jednak mám pocit, že tady obhajoval něco, co vůbec takhle není. To je podle mého názoru jasný omyl! A řekněte mně, co se za těch pět let stalo, že dnes to nejde. No protože si zaplevelujeme celý ten systém různými zákonnými a podzákonnými předpisy a normami a díky tomu samozřejmě potom to stavební řízení trvá pomalu. Čili ta představa, že tady zdemontujeme, uděláme největší reformu veřejné správy, která evidentně nebude fungovat, a tím pomůžeme rychlosti, je prostě naprosto mylná. Proč sdělili, že skutečně v oblasti územního plánování je ten návrh, tak jak tady byl předložen, naprosto špatný, a velmi ostře se proti němu vymezili?
Nyní zde mám znovu s faktickou poznámkou pana poslance Čižinského.
Když stavíte vesnici, tak to prostě funguje trošku jinak. Ty pražské stavební předpisy nám říkají, jak mají vypadat veřejná prostranství, včetně například osvětlení, křížení a přechodů. Tady se dotýkáme bezpečnosti. V Praze se běžně veřejné osvětlení staví na základě soukromých staveb, kdy developer staví celý komplex včetně části veřejné komunikace včetně osvětlení. Praha je relativně zelené město, má množství parků, ale zeleně v ulicích má docela málo. To je způsobeno tím, že pod těmi chodníky jsou inženýrské sítě. Můžete tam dát takový ten ošklivý květináč, jaký možná znáte z Prahy 5, a do něj dát malý keř. To je na tomto obrázku. Tady máte, jak to obvykle vypadá. A to nejsou všechny nároky na kvalitu veřejných prostranství a uspořádání umístění. Myslí si, že to navrhne líp? Vážené ministerstvo, Bude lepší sběr dat? Jak takový sběr dat hodláte zajistit? Když se centralizuje úřad, bude lépe metodicky veden, než je tomu dnes? Proč se upozaďuje postavení samospráv? Proč se vypouštějí městské stavební předpisy? To znamená, má jedno centrum. Mezi monocentrickou a polycentrickou obcí je ohromný rozdíl jak v tom, jak vytváříte dopravní spojení, tak v tom, jak vytváříte zeleň, tak v tom, jakou architekturu potřebujete.